K panu předsedovi Faltýnkovi prostřednictvím pana předsedy bych řekl jednu věc. A třeba mi řeknou: Pane předsedo, my nejsme a nikdy jsme nebyli voliči pravice.
Navrhované změny sledují zatraktivnění fondového podnikání, zjednodušení procesních otázek v oblasti kapitálového trhu, jakož i harmonizaci správních poplatků na úseku finančního trhu. Návrh zákona byl konzultován a vytvářen ve spolupráci s ČNB a odbornou veřejností ze soukromé akademické sféry.
Novela zákona přispěje k vyšší atraktivitě fondového podnikání a českého kapitálového trhu a zajistí jeho lepší fungování při současném zvýšení ochrany spotřebitele. Výsledkem bude odstranění nejasnosti, zvýšení právní jistoty a zajištění souladu právních norem s potřebami praxe. Návrh zákona byl konzultován s Českou národní bankou a zástupci trhu, zejména s Asociací pro kapitálový trh. Doporučuji postoupit do dalšího čtení.
Děkuji panu zpravodaji za jeho úvodní slovo a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Neeviduji návrh na vrácení ani zamítnutí. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Já tedy přivolám naše kolegy z předsálí. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro přikázat rozpočtovému výboru jako garančnímu, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán rozpočtovému výboru jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání?
Doběhl jsem na poslední chvíli. Kterým má být rozšířena kontrolní působnost Nejvyššího kontrolního úřadu. V Senátu se uvedeným návrhem ústavního zákona zabývaly výbory. K dosažení výše uvedeného účelu je zejména navrženo vymezit pojmy, které návrh novely Ústavy v souvislosti s rozšíření kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu do Ústavy zavádí, a to konkrétně pojmy "veřejné prostředky", kde hospodaření s nimi má podléhat kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu, a to taxativním výčtem konkrétních subjektů, jejichž hospodaření bude pro účely kontrolní působnosti NKÚ považováno za takové hospodaření. Současně se navrhuje stanovit obsahem kontroly prováděné u územních samosprávných celků a jimi založených nebo zřízených právnických osob, jakož i u dalších právnických osob, které kromě veřejných prostředků hospodaří rovněž se svými vlastními finančními zdroji, soulad tohoto hospodaření s právními prostředky. Schválením rozšíření kontrolní působnosti NKÚ bude dán prostor pro nanejvýš potřebné prověřování hospodaření s veřejnými prostředky na všech úrovních touto nezávislou nejvyšší kontrolní institucí v naší republice. Chtěl bych vás proto požádat o podporu tohoto návrhu zákona.
Nejprve k té poslední tezi. Takže to prostě není pravda a já to odmítám. Náš spor o EET není spor o tom, jestli podporujeme poctivé, nebo nepoctivé, ale o tom, zda je to vhodný nástroj pro potírání toho, když někdo neplatí daně. Tak to prostě není. A je to nevhodný nástroj a my se snažíme vysvětlit, proč je nevhodný. Například by mě zajímalo, v kolika restauracích se platí bitcoiny, když myslíme na bitcoiny v tomto návrhu zákona. Ale k těm počtům. Vycházím z důvodové zprávy o tom, koho se to bude týkat. Uvažovaný výnos DPH z těch čtvrt milionu podnikatelů je - odhadněte si... Tak se podívejme, jaká jsou ta čísla. Tak mě by zajímalo, jaký je rozdíl mezi platbou kartou a platbou na fakturu. Je to jeho povinnost. Jaký je rozdíl, když mluvíme o platbě kartou a platbě na fakturu? Tak je to jeden z dotazů, dneska už ten čas není. Já v tuto chvíli přeruším své vystoupení, nebo ukončím v druhém čtení, protože dohody se mají držet.
Od vás zaznělo, že se jedná o sloučenou rozpravu. Pan předseda Hamáček se hlásí.
Děkuji. Právě z tohoto důvodu jménem dvou klubů podávám procedurální návrh, abychom dnes jednali a meritorně i procedurálně hlasovali po 19. hodině.
Děkuji. Jedná se o procedurální návrh. Nechám o něm hlasovat bez rozpravy a zavolám kolegyně a kolegy z předsálí, aby se dostavili na hlasování. Procedurální návrh zní tak, jak byl přednesen předsedou Hamáčkem. Já tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento procedurální návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl přijat. Budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě a já se táži, zda se ještě někdo hlásí. Vzhledem k tomu, že nevidím nikoho přihlášeného do obecné rozpravy, končím obecnou rozpravu. Návrh na vrácení garančnímu výboru nepadl. V tom případě tedy zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji čtyři přihlášky. Prosím, pan poslanec Vilímec jako první v podrobné rozpravě.
O těch bodech je potřeba rozhodnout individuálním jednotlivým hlasováním. K tomu prvnímu bodu jsem vlastně vystupoval i v obecné rozpravě. V diskusích nejen zde v Poslanecké sněmovně, ale i různých profesních komor a samotných podnikatelů, živnostníků zaznívá obava, že tzv. opatření k vynucení nápravy spojené s okamžitým uzavřením provozovny a pozastavením výkonu činnosti je velmi tvrdý zásah, který může reálně zničit léta budovanou živnost poplatníka. Proto ten pozměňovací návrh směřuje k tomu, aby celá část pátá byla z návrhu zákona vypuštěna.
Například my říkáme: dodatečné náklady pro živnostníky a podnikatele mohou ohrozit jejich činnost. Jediný významnější dodatečný náklad je daň. No to jsem tedy fakt překvapen. A když to není náklad, co to je za tvrzení? Ale když napíše Ministerstvo financí, že dodatečný náklad je daň, opravdu tomu nerozumím. Tvrzení Ministerstva financí: Zákon vznikal déle než rok na základě konzultací, zahraničních zkušeností po analýzách dopadu ve spolupráci se zástupci podnikatelů z mnoha různých oborů. A teď si zkusme říct fakta. Dneska se dozvídáme, ne dneska, ale když přišel ten návrh zákona, pak v následující debatě, že se to týká všech. Tak je to chaotické, nebo to není chaotické? Systém přenáší náklady na výběr daní na poctivé podnikatele živnostníky. Tvrzení Ministerstva financí: Více než 90 % podnikatelů běžně používá internet, připojení tedy mají. Nic dalšího nepotřebují. Je to fakt rozdíl. Takže takhle se vyvracejí údajné mýty, takhle povrchně a nekvalitně argumentuje Ministerstvo financí. Ministerstvo financí zastavilo přípravy na další výdaje, je podle mě správné. A já doufám, že ve shodě s panem předsedou hospodářského výboru nechci mít státní programátory. Jenom se nepoužívá zákon o zadávání veřejných zakázek. Prostě není pravda, že jediné výdaje, které mělo ministerstvo, byly výdaje na tu studii - za kterou děkuji, dostal jsem od pana ministra tu studii BDO IT. Pan ministr si oblíbil slovo lež a někdo lže. Budiž, je to jeho slovník. Vy sám se velmi často rozčilujete, jak vás někdo uráží. To v té debatě nikam nesměřuje, to tu debatu nikam neposouvá. Pokud někdo uvedl špatný argument, to je v pořádku, uvedu to na pravou míru, dám jiný argument. Chci říct, že to je věc, v které pana ministra podporujeme, protože to skutečně míří tím směrem, kde se dá zachránit mnohem více peněz. Ale to je technická debata, je to debata o parametrech, my jsme na ni připraveni, v které komoditě kolik firem s tím obchoduje, kolik firem takovou komoditu nakupuje a kde je rozumná částka, kdy to reverse charge zavést a ne. Já jsem poměrně skeptický k nálezům NKÚ, to říkám rovnou. Tak já to zopakuji. Jednodušší daňový systém a snížit cenu práce. To by bylo bezesporu lepší. Zase, je to jenom prosba. Je to špatně, nebo dobře? Navíc jsme v situaci, kdy ekonomika roste, podle našeho názoru si můžeme dovolit snížení daní.
Nebude již současně platit podmínka, že musí být součástí veřejné, nebo jiné sbírky muzeí, galerií, archivů nebo knihoven, ani nemusí náležet do stanovených kategorií nebo splňovat kritéria stáří či finanční hodnoty podle přílohy, která se v této souvislosti současně zrušuje. Další změny spočívají v prodloužení některých lhůt, například pro ohledání kulturního statku ze dvou na šest měsíců, pro podání žaloby u příslušného soudu v členském státě z jednoho roku na tři. Návrh zákona byl dne 3. září 2015 projednán ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který k němu neměl připomínek. Navrhuji proto, aby Poslanecká sněmovna tento návrh zákona schválila.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garančnímu výboru.
Děkuji za slovo, pane předsedající. To je vše.
Zahájím rozpravu podrobnou, do které se jako první přihlásil pan zpravodaj.
Já opětovně děkuji za slovo.
Ptám se, jestli se ještě někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Končím podrobnou rozpravu. Neeviduji ani návrh na vrácení ani návrh na zkrácení lhůty. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.
Děkuji za slovo. Jedná se o obdobnou úpravu, která je už obsažena v zákoně o zrušení Fondu národního majetku.
Já děkuji panu ministrovi za uvedení. Prosím nyní zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Jiřího Zemánka, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a odůvodnil případné pozměňovací návrhy.
Dobrý den.
Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy podrobnou rozpravu a zároveň končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.
Máte před sebou návrh zákona, kterým se mění zákon o podnikání na kapitálovém trhu a další související zákony.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych poprosil jenom pana ministra Babiše. To je první dotaz. Protože Švédsko bylo uvedeno jako příklad. Druhá věc, k čemu se chystá Rakousko z hlediska té techniky. Čili třetí dotaz je na to, jak je technicky ošetřeno, aby bylo zabráněno možnosti zneužití těchto dat. Poprosím pana ministra o tři krátké odpovědi.
Ano, pan ministr je přihlášen. Je asi šestý sedmý v pořadí, tak na něj dojde řada.
Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Já bych jenom fakticky měl pár věcí k elektronické evidenci tržeb. A je to zejména cena práce, o které tady už jeden z mých předřečníků mluvil. Na ty velké firmy. Jestli do budoucna je plánováno udělat něco s cenou práce, která je v České republice skutečně příliš vysoká, nebo jedna z nejvyšších v rámci zemí OECD. Většina velkých firem si dnes všechno mnohokrát zabezpečuje. Když něco takovéhoto s tím obrovským množstvím, s těmi miliardami transakcí bude on-line, mám strach z hackerů, mám strach z toho, že ten systém nebude fungovat. A pak se zpětně dostaneme k tomu, že si skutečně všichni nebudou rovni, ba naopak, bude v tom obrovský chaos.
Myslím, že všichni jsme viděli - někdo to četl pozorně, někdo méně - ten graf, který říká, jak velká je někde šedá ekonomika. A pracujme s tím, že lepší data nemáme. Když se podíváte do toho seznamu evropských zemí, kde je 31 zemí, průměr někde kolem 18, tak 15 zemí je na tom hůře, než je průměr Evropské unie, a 16 je na tom lépe. No, není to divné? Že ti, kteří tenhle skvělý, úžasný, výkonný systém používají, budou pod průměrem, a ti, kteří ho nepoužívají, budou nad průměrem? Z těch západních států je tam jenom Itálie. Ale je taky nad průměrem Evropské unie. Jak to, že to nezabralo? Jak to, že to není naopak? Že ti, kteří tento skvělý systém mají, mají nižší podíl šedé ekonomiky než ti, kteří ho nemají? To bych prosil vysvětlit. A pan ministr financí a jeho hnutí tvrdí, že to bude platit pro všechny.
Děkuji.
Dámy a pánové, tady čas běží rychle v sérii faktických poznámek, takže se těžko reaguje na něco konkrétního. Proběhla tady sada výroků, o kterých se řeklo, že to jsou pomluvy a urážky. Pak k tomu proběhly nějaké omluvy, které byly vyřčeny, a některé byly přijaty. Já se taky cítím uražen, protože já jsem za pravici a ta vaše rétorika, prostřednictvím pana předsedajícího směrem k členům hnutí ANO, byla, že zavedené politické strany jsou špatné a podporují tady korupci. Tak to je jenom jedna replika. Podobně jako jsme slyšeli v té diskusi okolo zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, tak kontrolní činnost a udržování zákona jsou složitými problémy téhle společnosti. Ale tak potom neinvestujme do tak obrovských kontrolních mechanismů a přemýšlejme o tom, jak ten systém napravit nějak opravdu racionálně.
Je to spíš o tom, že ne všichni to mají třeba nastudované nebo pochopili, o co konkrétně jde. Já jsem měl jednání s paní Novákovou, to je šéfka Svazu obchodu a cestovního ruchu. Když všichni, tak všichni. Podobná stanovisko zastává i Hospodářská komora.
Zase mluví o živnostnících. Takže je to cíl, který má narovnat podnikatelské prostředí a zajistit, aby ti, kteří neplatí daně, neměli výhodu oproti poctivým živnostníkům. Protože já jsem přesvědčen, že většina živnostníků je poctivých. Není to pravda. Většina je poctivých a ti podporují tento projekt. Že se to bude týkat jenom živnostníků. Takže tržby zasílají dodatečně do pěti dnů. Když vypadne internet, tak výpadek spojení podnikatel ani nepozná. Pokud by nefungoval systém Finanční správy. Tak systém bude předem testován, a to jak Finanční správou, tak podnikateli. Pokud se něco nepokazí, já už neprodám nic. A že se budou tvořit fronty. Žádné fronty se tvořit nebudou. Pokud to někdo nebude zneužívat, samozřejmě, pokud by to někdo zneužíval, tak ten finanční úřad se na to samozřejmě zaměří. Co je to krátká prodleva.
Já vám děkuji, že to budete respektovat. Prosím, pokračujte.
Minimální mezní doba odezvy je dvousekundová. To není pravda, je to lež. Podstatné je to, že Finanční správa nevidí a nemůže zneužít žádná data. A pokud je to on-line, tak samozřejmě ta Finanční správa má podstatně lepší pozici na to, aby to kontrolovala.
Nyní s přednostním právem je přihlášen pan předseda Stanjura.
Tam ten odhadovaný výpadek státního rozpočtu, a je to v tom doprovodném zákonu a máme vlastně sloučenou rozpravu, je v řádu stovek milionů korun.
Děkuji panu předsedovi Stanjurovi.
Tak já budu říkat nepravda. Já jenom říkám, že to je nepravda. Takže se omlouvám, pokud jsem se někoho dotkl. Ohledně té šedé ekonomiky - ano, my jsme měli debatu s NKÚ. Toto je o tržbách. Daň z příjmů, pane Stanjuro prostřednictvím pana předsedající, je náklad. V rámci EET navrhujeme snížení daní. Já souhlasím, že určitě cena práce u nás je relativně vysoká.
Tak pokud výzkum Asociace středních a malých podniků se ptal, kdo má pokladnu, nebo dokonce registrační pokladnu, tak samozřejmě musel dopadnout tak, jak dopadl. Toto po nahrání jednoduché aplikace, která bude zdarma, je registrační pokladna. To, co u ní, chybí, je tiskárnička. Ale v těchto věcech platí to, že tak jak roste exponenciálně výkon, tak exponenciálně klesá cena. Takže o čem mluvíme! A druhá poznámka, to je k panu poslanci Urbanovi prostřednictvím pana předsedajícího. My už jsme si vyjasnili, že pokud má někdo 300 zákazníků, že je plátcem DPH. To je jednoduchá matematika. Těžko se dohledají jejich náklady.
Já děkuji panu poslanci Pilnému. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Skutečně nemá. To tedy skutečně nechci a to nikam nevede. Já jsem se ptal pana ministra, kolik z těch 300 tisíc je neplátců DPH.